Co je ovšem bohužel nejpodstatnější a nejzásadnější, je zavedení trestnosti trestného činu přípravy krácení daně.
Trestná činnost v oblasti krácení daně je dnes skutečně nejpopulárnějším druhem trestné činnosti v organizovaných zločineckých skupinách v rámci celé Evropy. O tom to přece proboha není! Je to skutečně o sofistikovaných opatřeních nebo schématech, kdy se účelově zakládají společnosti, které mají průměrnou životnost několik dnů. Takže já jsem skutečně přesvědčen o nutnosti této změny. A zároveň chci zdůraznit jednu věc. Nevidím žádný důvod, proč by se to mělo změnit, pokud si to znovu zavedeme. Věřím, že to bylo náhodou.
Děkuji panu ministrovi. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Kalousek.
DPH je vynikající daň pro výkaznictví, pro statistiku, je to skutečně skvělý vynález, ale je to daň pro gentlemany. Předpokládá se, že se platí a že se nepodvádí. A já se přiznám, že kdybych byl podnikatel, jako že to nemám v úmyslu, a za dnešní situace se takový instrument objevil v trestním právu, tak buď odejdu danit do jiné země, anebo odejdu do šedé ekonomiky.
Pan poslanec Ondráček.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já na tomto místě musím souhlasit s Martinem Plíškem a panem poslancem Bendou, kteří tady říkali, že to je nesystémové, to, co tady předvádíme. Takže jednou to systémové je, jednou to systémové není.
Proto vás velice prosím o podporu tohoto návrhu.
Je to hlavně kýžený a očekávaný návrh na elektronický monitoring, který by měl nahradit vazbu.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ondráček, po něm pan poslanec Benda.
Je to poměrně dlouhá doba, co o náramky usilujeme. Odůvodnění je takové, že to nadbytečně zatěžuje Policii České republiky. To, že má Vojenská policie nesporně větší znalosti struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř Ministerstva obrany, je z mého pohledu další nesmysl. Stejně by mohly argumentovat například pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech uvnitř věznic. Naopak, myslím si, že vždy je třeba zajistit nestrannost, nezaujatost a plnou objektivitu vyšetřování, což u stejné složky nemusí být vždy zaručeno. Už slyším ty humanisty, kteří budou křičet, že ty chudáky nemocné chceme zavírat do léčeben. Pokud se nenajde jiný účinný způsob, tak třeba i zavírat do léčeben.
Nechceme nic, řekl bych, zásadního. Je to standard i v ostatních zemích. Jsou to nějaké standardní reflexní prvky tak, aby byl chodec, který jde v neosvětlené části mezi obcemi, označen. Je tam možnost to prostě vymáhat policií. Takže o tom bude určitě další debata. Co se týče bodového systému, to bych nechal na hospodářský výbor a na druhé čtení. Děkuju za připomenutí - to odstranění ledu a sněhu je velmi závažná věc, která se stává povinností, a byl to velmi nebezpečný prvek.
Kdo je proti? Je to hlasování číslo 186, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 138, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Končím tedy prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.
Na úvod myslím stačí. Prosím o podporu tohoto návrhu.
Poprosím tedy o hlasování na změnu zpravodajky na paní poslankyni Marii Benešovou. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 187, přihlášeno 156 poslankyň a poslanců, pro 125, proti žádný. Prosím paní zpravodajku o její úvodní slovo.
To naprosto odmítáme. Během tohoto mimořádného bodu proto chceme navrhnout, aby Poslanecká sněmovna zavázala vládu České republiky k tomu, aby odmítla jakékoliv přerozdělování nelegálních imigrantů do naší země. Vláda nemůže dělat kroky, kterými tak zásadně ohrožuje bezpečnost občanů České republiky.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já chci za prvé deklarovat připravenost TOP 09 dodržet dohodu o procesním průběhu této schůze. Ta věc sama o sobě byla by skandální, ale dala by se možná vyřešit v rámci interpelace či novinových článků. Proto na venkově ubývalo pracovních sil a rolníci museli si navzájem pomáhat, a tak vznikalo družstevnictví. A nechci to zlehčovat, a už vůbec nechci, aby to vypadalo jako útok opozice na koaličního ministra. Mně je úplně jedno, co si o tom myslí pan ministr Jurečka a co na to řekne pan ministr Jurečka. Co si myslí a co řekne pan ministr Jurečka, jednoznačně už řekl tím, že se účastnil těch oslav. To není taková legrace. Ono se něco řekne jednou, dvakrát, pak se to napíše v brožuře, pak to nějaké ministerstvo a nějaký neobolševik označí svou značkou, a pak už je to pravda. Doufám, že se nikdo nepohorší, když řeknu, že to je taková malá osvětimská lež. Že je to jinak. Že to byly zločiny. Že to bylo zavírání. Toto usnesení a tento bod, abych respektoval dohodu na tento týden, navrhneme v září. Děkuji za pozornost.
Z vystoupení pana předsedy Černocha evidentně vyplývá, že i takovéto naprosto jasné dohody chápeme každý jinak.
Pan předseda Kalousek fakticky? Ano, tak to má přednost před přednostním právem.
Já nic nenavrhuji.
Prostě tohle nejsou dobré rady. Před několika lety jsem tady, tehdy ještě jako ministr financí, prosazoval kolkování lihovin. A byly tady podobné argumenty, jako jsou dneska u EET. U elektronické evidence tržeb. Přesně takhle tady argumentovala ODS, tehdy pravice. My jsme to zavedli, měli jsme většinu, rozhodli jsme se, a rozhodli jsme se správně. A nemuseli jsme zvyšovat daň. Vy jste byli proti a nakonec jste to sami nezrušili, protože jste sami zjistili, že to funguje. Takže nemáte vždycky pravdu. Je to prostě všechno pravda. Podařilo se rozjet stavebnictví. Dneska nejvíce narostly dopravní stavby. To přece přispívá k růstu stavebnictví, vytváří to pracovní místa a podporuje to ekonomiku. A je to důsledkem celé řady konkrétních kroků, které jsme udělali jako vládní koalice k tomu, aby se zrychlila výstavba. Opět to byla vaše cenná rada, kterou jste měli možnost realizovat v praxi, a dopadlo to katastrofálně. A poslední věc. Vy jste škrtili spotřebu domácností. Říkali jste, že to vlastně nemá žádný smysl, že ekonomika stojí na exportu a že je vlastně jedno, jestli lidé budou mít na to, aby nakupovali, aby utráceli. Prostě dlouhodobě jste ve své hospodářské politice podceňovali spotřebu domácností a my tuhle chybu neděláme. Proto jsme také zvýšili platy ve veřejném sektoru, zvýšili jsme důchody, zvýšili jsme minimální mzdu a letos se to pozitivně projevuje. Jeden z faktorů, který táhne hospodářský růst, a už to není jenom export, ale je to také spotřeba domácností.
Pane premiére, vy vážně nevíte, co se děje v resortu dopravy? Zřejmě se zařadíte mezi nejhorší vlády od roku 1970 - zprůměrováno. Nevím, proč pan ministr financí se tady cítil ukřivděn. Já naopak, já jsem tady řekl jasně, že penze jsou o penězích v prvé řadě, v tom se zřejmě shodneme, a že si myslíme, že se z toho nemůže vylhat. Takže my naopak trváme na tom, aby se tím zabýval. A dokážu si představit, že s nějakým systémem. Tak ať přijde pan ministr financí. Kdokoliv přijde v téhle zemi s udržitelným systémem penzí, tak bude mít naši podporu.
Já jsem žádné rady vládě nedával. Ale já jsem opravdu žádnou rady vládě neudělil ani nepožádal. Tak nevím, proč se omlouváte. Není třeba. Není důvod, abych já radil vládě. To nebyla žádná rada. A já prostě nejsem schopen říkat, co bylo před deseti dvanácti lety. Řekl pravdu: "Vy jste, ODS, vládli s Miroslavem Kalouskem." Vy ne, pane premiére? Proč se za to stydíte? Vy jste přece roky taky vládl s Miroslavem Kalouskem. Na to jste zapomněl? Vy si trošku protiřečíte. Já si nepamatuji, že bychom my jako občanští demokraté podceňovali spotřebu domácností. Nezaměstnanost. Ano, náš východní soused Slovensko rostl rychleji než Česká republika. Proč neřeknete aspoň tyto dva základní údaje dohromady? Je to hrozně složité. Nezaměstnanost, to pochopí každý. Řeknete něco, co my jsme neřekli, a teď proti tomu útočíme. My jsme neřekli, že jsme neudělali chybu, my jsme vám nic neradili.
A potom kolega Benešík.
Já už jenom krátce, protože kolega Hovorka mě k tomu opět vymotivoval.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já jenom krátká replika ohledně srovnání závislosti cigaret, alkoholu, tučných jídel a hazardu. Každá závislost je velký problém. A když se podíváte na to, jak je zdaněn tabák nebo alkohol, tak dlouhodobě to jsou desítky procent a nemám ten dojem, že hazard takhle byl a pořád ještě je zdaněn.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky a potom pan poslanec Kalousek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. A na tom si trvám.
Faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.
Děkuji. Nemyslím si, že je špatně, když inkasují přímo obce a města. A možná nebude nezajímavé pro nepamětníky slyšet, že kdyby nezkrachovala Sazka, tak se obávám, že by se to nepovedlo nikdy.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Dobře, nebyla to klasická daň, protože v roce 1990 se řeklo: nebudou platit daně provozovatelé, ale budou odvádět na veřejně prospěšné účely. Takže to dávám na vysvětlenou. A také chci vzpomenout, že tady byl jeden okamžik, který nastal, když se povolilo provozování internetového sázení.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.
Já samozřejmě s panem Bartoškem souhlasím, že není úplně šťastný poslanecký návrh. Pana Hovorky si velice vážím a věřím tomu, že je tento problém potřeba řešit komplexně, a to bude řešit ta nová novela. Já bych vás přesto chtěl poprosit, abyste pustili tuto novelu do druhého čtení a vytvořili prostor, abychom kvantifikovali dopady a mohli dále o tomto návrhu diskutovat.
Děkuji. Má zájem.
Děkuji.
Ano. Máme tady návrh na zamítnutí, máme tady návrh na vrácení, návrh na zkrácení lhůty na 50 dnů a jeden návrh na přikázání výboru.
ODS je vždycky velmi citlivá, když se někdo snaží regulací vstupovat do volných smluvních vztahů na trhu. Měla by se vztahovat na všechny aktéry na trhu v obdobných situacích.
Prosím všechny hloučky, aby se buď rozpustily, nebo aby se přesunuly do předsálí.
A samozřejmě neexistuje pouze potravinový trh, dokonce i v těchto řetězcích se prodává celá řada dalších typů zboží, na které se tato novela nevztahuje. Ale k tomu nejjednoduššímu a základnímu. Myslím, že bychom si měli odpovědět a umět odpovědět, a to bych očekával od předkladatelů, na tři základní otázky.
Je tu faktická poznámka pana poslance Adamce, potom fakticky? Nyní dvě minuty pro pana poslance Adamce.
Nicméně při prvním vystoupení pan premiér slíbil, že nám bude odpovídat na naše otázky, a zatím nevystupuje. To znamená, kde berete jistotu, že po aplikaci tohoto zákona nebudou nahrazeni čeští výrobci zahraničními, na které dopad tohoto zákona samozřejmě nebude mít vliv? Kde berete jistotu, že nedojde ke zvýšení cen v důsledku přijetí tohoto zákona? Vím, že občas vláda obchází institut, který se jmenuje Legislativní rada vlády.
Prosím kolegy vlevo, aby se buď rozešli, nebo aby odešli.
A vy jste to zřejmě úmyslně, zřejmě až na jednání vlády vyhodili, pokud je to pravda.
A ta druhá věc. Když se u nás začaly povolovat výherní hrací přístroje a nastupovaly tady firmy provozující hazard po roce 1990, vytvořil se velmi špatný zákon, který umožnil v podstatě část výtěžku těchto firem, nebo jim přikázal, těmto firmám, poukazovat na veřejně prospěšné účely. Samozřejmě přes různé bohulibé účely, kdy část výtěžku, ale velmi malou část výtěžku, převáděly na různé dotace pro folklorní sdružení, pro sportovní organizace, případně pro církve a podobně. Myslím si, že je to součást kupování si veřejného mínění a že to je špatně. Ale my jsme od těch firem získali 300 tisíc, které vložíme třeba do sportu, třeba do mládežnického. Ale myslím si, že ten princip je špatně. Nemám nic proti tomu, aby se podporoval sport, ale mělo by to jít standardně a mělo by to jít přes státní rozpočet. Jinak si myslím, že to je zdůvodňování, proč tu máme mít hazard, který má mít jenom určitou míru zdanění. Vím, že nelze úplně zakázat veškeré hazardní hry. Ale to, že jsou vlastně rozprostřené hrací automaty po restauracích, to si myslím, že je špatně. Takže pokud se máme bavit skutečně o nějakém zásadním omezení hazardu, musí to být zdanění, které je běžné v jiných evropských zemích. Čili to je můj příspěvek k této věci a já se přimlouvám za komplexní řešení záležitostí hazardu tak, jak vláda slíbila ve svém programovém prohlášení. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi.
Děkuji, pane místopředsedo. Myslím, že jsme ve shodě v tom, že obě z nás jsme se velmi snažily v Praze eliminovat hazardní podniky. Já, jak jsem říkala, od roku 2007 mám nulovou toleranci ať už vůči výherním hracím přístrojům, nebo i videoloterijním terminálům. Ale mrzí mě, že tady paní kolegyně Semelová neřekla a nezmínila jednu podstatnou věc, když útočila na pana poslance Kalouska. Samozřejmě že využívají všech opravných prostředků, které jim správní řád umožňuje. Já sama za sebe a ze své zkušenosti můžu říct, že tady bylo obrovskou chybou, že se pan ministr Babiš zbavil pana Řeholy, který měl na starosti loterie a jiné podobné hry. Protože kdykoli byl nějaký problém a obrátila jsem se na tohohle člověka, tak maximálně vycházel vstříc. A ta čísla, která tady byla zmiňována kolegou Farským, jsou pravdivá.
Prosím, pane poslanče, máte faktickou poznámku.
A že ty peníze by měly jít přes rozpočet. Už se vyperou, asi, a stát je moudře rozdělí. Tak takhle tomu já rozumím. Důvod této novely, chtěl bych to jenom shrnout, je jediný. Tady hazard neregulujeme, my z něho chceme pouze více peněz do státního rozpočtu pro ministra Babiše.
Děkuji a mám ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem jenom řekl, že nesouhlasím s tím systémem kupování veřejného mínění prostřednictvím peněz, které jsou distribuovány přes místní rozpočty, přes rozpočty obcí a měst. Ale neřekl jsem nic o špinavých penězích.
Ano, a proč máme propad DPH? No protože tady někdo udělal daňový ráj Praha, protože když jsme otevřeli šuflíky, tak jsme zjistili, že tu byla zadržená DPH několik let, tak jsme museli vracet. Takový bordel tam je, takový bordel jsme zdědili.
A s podklady už se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.